Bylo by to samozřejmě pouze na ministerstvech a úřadu vlády, kde také funkce státních tajemníků existuje. Můj druhý pozměňovací návrh se také týká rotace některých úředníků, rotace vyšších úředníků. To znamená, netýkalo by se to všech státních úředníků, ale pouze těch na určitých pozicích - a to konkrétně vedoucích oddělení, ředitelů odborů, a týkalo by se to také náměstka pro řízení sekce -, kteří v hlavním předmětu své činnosti mají rozhodování o veřejných zakázkách, o dotační politice, to znamená rozhodování o dotacích ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů, a také mají na starosti audit. Tak kromě člena rady Českého telekomunikačního úřadu chci ještě doplnit také předsedu rady Českého telekomunikačního úřadu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu kolegu Martinu Plíškovi.
Děkuji, pane místopředsedo. Paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, jako kolega Plíšek dovolím si vás velmi krátce seznámit se třemi pozměňovacími návrhy, které jsou velmi stručné.
Nyní se slova ujme paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Jaroslav Zavadil.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, legislativní proces návrhu nového služebního zákona trval řadu měsíců. Můžeme se ptát, zda byl standardní, či nestandardní. To považuji za velice důležitý okamžik i do budoucna.
Omlouvají se tito členové vlády: Bohuslav Sobotka - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - pracovní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Svatopluk Němeček - pracovní důvody, Antonín Prachař - zahraniční cesta, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 14. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a pořad schůze byl schválen. Dne 27. srpna tohoto roku Poslanecká sněmovna souhlasila s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Táži se zástupce navrhovatelů pana poslance Romana Sklenáka, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Není tomu tak. Nechce vystoupit. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Tak to je omyl. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, co je podstatou celého divadla kolem služebního zákona? Dovolte mi krátce zrekapitulovat. Byli jsme svědky momentu, kdy Kalouskova opozice křičela v parlamentu jako vzteklé dítě, kterému berou hračku. Bude dobré si připomenout jejich argumenty. Kdo nevěří na zázraky, má k zamyšlení druhou variantu. Připomeňme také, že pan Sobotka hodil přes palubu nejen autora svého návrhu pana Dienstbiera, ale jak konstatovaly odbory, porušil také dohody v rámci tripartity. Na druhou stranu představitelé ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS nutně potřebovali tomuto zákonu vytrhat všechny zuby.

Dovolte mi nejdříve několik organizačních věcí. Zrušila svou omluvu z dnešního jednání paní kolegyně Halíková, která je na jednání. Nyní požádám pana kolegu Korteho, aby se ujal slova. Připraví se paní kolegyně Jana Hnyková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to zákon důležitý, který ovlivní podobu státní správy v budoucích letech. To nemůže být žádný kompromis. Ostatně je to výtvor lidské činnosti a člověk je nádoba nedokonalosti a nedokonalost nemůže stvořit dokonalost. V tomto směru jdou mé dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je vlastně návrh staronový. Uplatnil jsem ho již k minulé verzi tohoto zákona, která byla ve své podobě identická. Naproti tomu u škol socialistického Československa vylučuje pouze školy politické. Byla to Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti, která byla zřízena zákonným opatřením Federálního shromáždění ČSSR v roce 1973, čili na vzmachu normalizace. Měla původně tři fakulty, první - Fakultu Státní bezpečnosti, druhou - Co tam učili, to ukazovaly ony názvy diplomových prací. Mohl bych pokračovat dále. Někde se to ti lidé naučit museli. Nemohou pracovat v justici, ale je žádoucí připustit je do nejvyšších funkcí ve státní správě demokratického státu? Dámy a pánové, omlouvám se, ale v tom nevidím žádnou logiku. Zde chráníme aktivní příslušníky StB, kteří byli nástroji a vykonavateli represí. Tolik prosím k mému prvnímu návrhu.
Nejenom to. Na úroveň referentů už asi nepůjdou, protože jejich plat je zhruba srovnatelný s průměrným platem v národním hospodářství. Snažil jsem se tedy o pozitivní řešení, ale jako boj proti nezaměstnanosti mně to opravdu nepřipadá. Proč nemáme i normální střední školy a pomocné střední školy a proč nemáme normální vysoké školy a pomocné vysoké školy? Přemýšlel jsem o tom, proč byl tento návrh předložen. Problém je pouze v tom, že i ministr může mít jistou míru sebekritiky a nechce mít aktivního blbce v politice, který by řídil nějakou sekci a způsobil tam daleko větší katastrofu, než kdyby ten blbec nic nedělal. Ale ve Švejkovi je krásná věta: Je to sice blbec, ale může zastávat jakoukoliv státní službu. U tohoto zákona vy nic nevyrábíte, dokonce vy nic ani nemontujete, neskládáte jednotlivé součástky dohromady. Protože i já musím usilovat o kompromis, který není kapitulací. Já mám tu výhodu, že většina mých poradců v Kanceláři prezidenta republiky pracuje zadarmo, protože se to pokládá za čest.
Jsme spokojeni s tím, že nevznikne další zbytečný úřad s nejasnou agendou. Je dobře, že nevznikne úplně uzavřený svět navzájem se hodnotících a dosazujících se úředníků. Je dobře, že vláda akceptovala naši připomínku a v zásadě zrovnoprávnila úřednickou zkoušku se zkouškou odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků. Třetí věc, kterou jsme požadovali, bylo zajištění personální kontinuity a stability. S řešením, které navrhla vládní koalice, v žádném případě nejsme spokojeni, ale protože ve všech jiných případech jsme dosáhli prosazení našich požadavků, tak jsme připraveni respektovat tuto dohodu. My opravdu nepotřebujeme dva typy náměstků. Odpočátku jsme chtěli jeden typ náměstka. Tento model je osvědčený, kombinuje v sobě docela dobře politické řízení ministerstva s odbornou kompetencí a nevidíme důvod, proč bychom měli tento model takto zásadním způsobem měnit. Konstatuji tedy, že vláda splnila tři z našich čtyř zásadních podmínek, dodržela dohodu a my nemáme problém zase ze své strany naše slovo také dodržet. Za druhé navrhujeme v tomto pozměňovacím návrhu, aby vzdělávání úředníků mohly zajišťovat vysoké školy. Samozřejmě ne automaticky, ale zase vysoké školy poté, co k tomu získají akreditaci od Ministerstva vnitra. Až budete zase nad tímto naším pozměňovacím návrhem přemýšlet, tak si představte člověka, který nastoupí do státní správy po absolvování vysoké školy v nějakých 25 letech, pracuje 9 let, ve 34 letech odchází ze státní správy a stát mu garantuje, že mu bude ještě rok něco platit, když nebude moct najít nějaké místo, a pak mu bude platit 12násobek měsíčního platu. To nám skutečně připadá zbytečné a přehnané a byli bychom tady pro, abychom toto odbytné snížili. Za čtvrté navrhujeme vypustit výjimku pro platné úřednické vzdělání na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. Dámy a pánové, já bych rád na závěr konstatoval, že občanští demokraté dodrží dané slovo a podpoří takovou verzi služebního zákona, která odpovídá dohodě mezi námi jako pravicovou opozicí a vládní koalicí.
Všichni moji náměstci odpovídali za určitou sekci nebo určitou činnost jednotlivého ministerstva, včetně zde sedícího Jana Mládka, který byl rovněž obětí neinformovaného Václava Moravce a který může potvrdit, že samozřejmě nebyl politickým náměstkem na Ministerstvu financí, ale náměstkem odborným. A přesto jsem nepovažoval za svoje právo, tím méně za svoji povinnost, abych do těchto diskusí zasahoval. Každý ministr, který chce prosadit jakýkoliv zákon, jedná permanentně jak s odborníky vládních, tak i opozičních stran, snaží se uhladit hrany, snaží se dohodnout opravdový kompromis, tedy nikoliv kapitulaci, a pak má tento zákon naději, že projde v Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčen, že tento slib nebyl splněn. Na druhé straně model, který je obsažen v tomto zákoně, existuje nejenom v Bulharsku, což by mohlo vést k nepatřičným ironickým poznámkám, ale i v některých pobaltských zemích a je to něco, co bych za normálních okolností označil jako second best. Bude-li místo Generálního ředitelství státní služby tato instituce přemístěna do Ministerstva vnitra, pak za jinak stejných okolností to není moje základní námitka vůči služebnímu zákonu. V tom se možná liším od těch, kdo v tom vidí základní důvod své opozice, ať už jsou to odbory, ať už je to Transparenty International, ať už je to iniciativa Rekonstrukce státu, ať už jsou to politologové, kdy profesorka Vladimíra Dvořáková použila sexuálního termínu, kdy tento zákon označila za kastraci původního úmyslu depolitizace státní správy. Přitom by opět měl být jmenován vládou. A bizarní je to, že náměstek jakéhokoli ministra není jmenován tímto ministrem, ale je jmenován vládou. Je to cosi, jako kdybyste se drbali levou rukou za pravým uchem.
Hladina hluku je velká.
Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.
Děkuji panu poslanci Podivínskému. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji paní poslankyni Kovářové.
Pozměňovací návrh byl zpracován společně s kolegy z Ministerstva vnitra.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Prosím, pane poslanče. Nyní se ujme slova pan poslanec Václav Snopek, připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jedná se o způsob vypořádání případných soudních sporů státních zaměstnanců.
Děkuji panu poslanci Snopkovi. Nyní pan poslanec Petr Fiala, připraví se pan kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Marek Benda. Připraví se pan kolega Jan Birke.
Chtěl ho přednést pan kolega Vilímec, ale protože tady dneska není, tak tak činím já. Pokusím se někde najít zpravodaje, abych mu to jednou odevzdal.
Nyní pan poslanec Jan Birke, připraví se pan kolega Jiří Petrů.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci Birkemu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Úpravu této významné součásti právních poměrů státních zaměstnanců je nezbytné do zákona o státní službě doplnit. Takže z těchto důvodů se domnívám, že je potřeba to takto doplnit. Odůvodnění je takové, že ve veřejnoprávní úpravě, kterou zákon o státní službě bude, se má o podstatných záležitostech právních poměrů státních zaměstnanců rozhodovat v řízení ve věcech státní služby. Poslední pozměňovací návrh je podle mě docela jeden z klíčových. Náměstek člena vlády je zástupcem člena vlády, s výjimkou osobních práv nebo povinností člena vlády.
Děkuji panu poslanci Zavadilovi.
Takže logicky by se ten zákon na něj měl vztahovat. To je jedna věc. A sami vidíte, že když už i koaliční zástupci dávají takovéto pozměňovací návrhy, tak já tomu vážně nerozumím.
Prosím, pan zpravodaj ještě v obecné rozpravě. Prosím pana kolegu Chvojku, aby se ujal slova. Děkuji, pane zpravodaji. Tento procedurální návrh odhlasujeme bez rozpravy. Kdo je proti? Čili tímto hlasováním jsme oddělili od sebe rozpravu obecnou a rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj tedy vystoupí jako první v obecné rozpravě. A poté přihlášení tak, jak jsou v pořadí, plus kolega Birke a kolega Petrů. S přednostním právem před kolegou Klánem ještě vystoupí pan předseda klubu Úsvit Radim Fiala. Pane předsedo, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane místopředsedo, já nebudu dlouho mluvit. Takže můj pozměňovací návrh už tady dnes dostatečně odůvodnil pan prezident. Já už ho odůvodňovat nebudu. Pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý. Ministr může jmenovat dva náměstky člena vlády a svůj kabinet, kteří nejsou podřízeni služebnímu zákonu. Všichni pracují jako političtí nominanti ministra. Tento pozměňovací návrh ruší výše zmíněný paragraf, a to z následujících důvodů. Za prvé, není účelné, aby v kontextu rostoucího zadlužení státu a hledání vnitřních úspor na ministerstvech vznikaly nové výdaje související s činností ministerstev. Za druhé, není vhodné, aby znění zákona o státní službě obsahovalo paragraf, který se vymyká duchu a smyslu této právní normy. V pracovním prostředí, které bude upraveno novým zněním zákona o státní službě, by neměli vykonávat činnost náměstci člena vlády, jejich činnost pod tento zákon nespadá. Stejně tak jako pan prezident řeknu, co bude dělat hnutí Úsvit v případě, že tento paragraf projde a bude schválen.
Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Připraví se kolega Daniel Korte. Nyní pan poslanec Daniel Korte, připraví se paní kolegyně Jana Hnyková. Děkuji panu poslanci Kortemu. Slova se ujme paní poslankyně Hnyková. Připraví se pan poslanec Chvojka.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Pan kolega Chvojka hovořil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Plíškovi. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Ve výběrových řízeních na funkci ředitele sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení je v rámci vybraných kol omezena účast akademických pracovníků, případně dalších fyzických osob, které vykonávají obdobnou odbornou činnost, jejíž obsah odpovídá příslušnému oboru služby. V zájmu tedy kontinuálního zajišťování vysoké odborné úrovně činnosti Českého statistického úřadu nelze pro výběr ředitele sekce upřednostnit praxi ve státní správě před zkušenostmi v oblasti statistiky.
Úhrn platového tarifu a osobního příplatku tím však nesmí poklesnout. Platové tarify, respektive jejich zvýšení se týká všech zaměstnanců. Budou tím postiženi ti nejpilnější a nejpracovitější zaměstnanci. Považujeme to za demotivující moment. Vím, že jsem na začátku zmínila, že pozměňovací návrhy, které dnes budeme načítat, nemusí být koalicí podpořeny. Říkala jsem, že jednání koalice s opozicí mělo svá jasná pravidla od počátku. Došlo k dohodě, a tím se otevřela cesta ke schválení služebního zákona a nová etapa ve fungování státní správy. Čas ukáže, zda se vydáme správným směrem.
V podrobné rozpravě mám ještě o další dva poslance více přihlášených.
Správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy. I když v případě těchto dalších institucí o správní úřady ani o orgány státní správy nejde. Jedná se o vymezení osoby blízké. Pro účely tohoto zákona je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 14. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
Nyní mám samozřejmě situaci obtížnější. Naprosto chápu, že pan poslanec Bartošek nečte české noviny, a plně s ním souhlasím, protože je to nejlepší způsob, jak si uchovat duševní zdraví. Tuto námitku mimochodem převzal i Václav Moravec, pokud jste viděli jeho nedělní Otázky, a tuto námitku vyjádřil i pan poslanec Chvojka.
Děkuji za slovo. Já jsem se rozhodl pro tu druhou variantu, tu kratší, abych tady příliš dlouho nezdržoval. Nicméně na začátek mi dovolte, abych zdůraznil, že Komunistická strana Čech a Moravy od samého začátku, kdy je tato poslanecká verze zákona o státní službě projednávána zde v Poslanecké sněmovně, tvrdě kritizuje legislativní a procedurální postup, jakým je takto důležitá materie tvořena. Od samého začátku říkáme, že tento zákon měl být vládním návrhem a ne návrhem poslaneckým. Když se v lednu letošního roku začal projednávat tento poslanecký návrh zákona o státní službě, tak ani předkladatelé asi netušili, kam to celé dojde. V lednu jsme tady projednávali jen pár papírů, kde nebylo téměř nic, a už v té době bylo avizováno, že vláda připraví komplexní pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu. Takže si umíte představit, jak se to jistě četlo. A byl tam ještě služební zákon z dílny Jiřího Rusnoka. Takže těch služebních zákonů bylo až až. A kam jsme došli? Kdo to ví? Já si odpovím sám. Do mrtvého bodu, kdy pravicové opozici vadil instrument Generálního ředitelství státní služby a požadovala jeho vypuštění ze zákona, protože je to podle jejích názorů ohrožení demokracie. Přitom i jinde v Evropě existuje instituce generálního ředitelství, jako například ve Francii, kde je částečný systém, ve Velké Británii nebo v Polsku. Paradoxem je, že pravicový návrh služebního zákona z minulého volebního období čerpal inspiraci ve Velké Británii. My jsme říkali ano, je to úřad pro úřady. Nepochybně. Ale pokud má existovat, tak ať je například pod Úřadem vlády. A aby toto generální ředitelství nemělo počet úředníků navíc, ale čerpalo by se například pouze z limitu Úřadu vlády a ministerstev.